Podle mého názoru, aby to bylo úplně čisté, tak já nepokládám vystoupení ministra se závěrečným slovem jako to, co otevírá rozpravu. To znamená, pokud by někdo jiný z ministrů požádal o slovo, tak potom by rozprava byla otevřena. A pokud by třeba pan ministr vnitra nebo kultury nám řekl něco hezkého na mikrofon, tak otevřeme znovu rozpravu a umožníme panu poslanci Dolejšovi opravit ten pozměňovací návrh.
Aniž bych, pane předsedo, s vámi chtěl soutěžit ve znalosti procedur, jsem přesvědčen, že závěrečné slovo může zaznít jenom jednou. A jednak pro něj možná bude překvapením, že ve finanční a celní správě se ekologické zakázky nedělají. Já jsem hovořil o tom, že za účelem zvýšení efektivity výběru daní proběhly skutečně zásadní systémové změny. Prokazatelné, s prokazatelnými výsledky. Jak v transformaci finanční správy, tak v transformaci celní správy. Je doložitelné, že díky těmto reformám se výrazně snížily náklady na jednu vybranou korunu, to znamená zvýšila se efektivita výběru daní. To nebyla práce Kalouska, zrovna tak jako teď to není práce jakéhokoliv jiného ministra, ale byla to skutečně práce kvalifikovaných generálních ředitelství jednotlivých institucí. Ty výsledky, které tady občas pan ministr prezentuje, a jsem rád, že je prezentuje, to jsou výsledky práce těch kroků, které se tam udělaly. A já jsem rád, že ne všechno pan ministr Babiš zrušil a že na to navázal. Ale právě proto - ať se odmyslím od toho, že potřebuje říkat, že Kalousek je takový nebo makový, prosím, já jsem politický soupeř. Ale právě proto by neměl urážet práci těch lidí, kteří to udělali, protože to dělali vysoce profesionálně a dělali to na vysoké úrovni, a pan ministr Babiš dnes prezentuje výsledky těch lidí, a přitom je neváhá urážet. A proti tomu já opravdu protestuji. To nebyli žádní lidé, které si tam přivedl Kalousek. Nahrazeni podivnými lidmi, většinou z ulice. A o vašem šetření si budeme povídat nad návrhem státního rozpočtu! Protože když šetřím, tak mi klesají provozní náklady. Tak se těším, jak uvidíme státní rozpočet, kde výrazně poklesnou ty provozní náklady, které ušetříte, pane ministře. Že vám ty provozní náklady obludně narůstají! A když mi to šetření tak krásně jde, tak jsem si tady koupila novej norkovej kožich.
Poprosím pana předsedu Fialu, aby ještě posečkal.
A nyní je možné hovořit a hovořit a diskutovat. Zbývá nám už asi jenom 150 bodů na schůzi Poslanecké sněmovny a máme na to ještě skoro dva týdny.
Ještě s přednostním právem pan předseda Okamura a pan ministr financí a potom pan kolega Dolejš, který chce upravit svůj pozměňovací návrh.
Dohoda na Asociaci krajů byla, že to bude průměr za poslední tři roky. To znamená, za tři roky, kdy u toho tato vláda nebyla. A ještě je také důležité vědět, že Praha se liší od ostatních krajů mimo jiné tím, že je zároveň krajem i obcí.
Nyní prosím se závěrečným slovem paní zpravodajku, paní poslankyni Hnykovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Chci říci, že jsme nejvíce probírali procentní podíl krajů, účinnost převodu na kraje, případně její odložení. Samozřejmě byl tu vznesen požadavek i na větší veřejnou kontrolu zastupitelstvy kraje. Byly zde i představeny sociální služby a jejich největší problematika. A samozřejmě tu byl vznesen i požadavek na Ministerstvo práce, co se týká dopadů pozměňovacích návrhů do rozpočtu. Já vám chci říci, že zítra se schází mimořádně výbor pro sociální politiku, kde probere všechny pozměňovací návrhy k této novele. Není nám to jedno, jak budou sociální služby vypadat. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji a nyní prosím s přednostním právem pana poslance Laudáta.
Jak tady v jiné souvislosti zaznělo, odpovědi, té se nedočkáš. To je jedno, ale vložím řečnickou otázku a možná že ne pro všechny. Biafra je jednou z provincií Libérie a někdy, já nevím, byl jsem ještě hodně mladý, probíhala tam občanská válka. Nakonec to skončilo, že každý střílel po každém, jakmile se dva potkali. Paní ministryně tady tím, co řekla, tak se jí povedlo fakticky popřít to, co tady říkali hejtmani, exhejtmani, možná politici sociální demokracie. Fakt jenom Biafra rozumu.
Mám do ní přihlášenou paní poslankyni Hnykovou. Prosím, máte slovo. Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Peckovou. Připraví se paní poslankyně Aulická. Prosím k mikrofonu paní poslankyni Aulickou. Prosím, aby se připravil pan poslanec Vilímec. Děkuji.
Na úvod si dovolím jasnou poznámku, že náš pozměňovací návrh nebourá dokončení převodu financování sociálních služeb na kraje. Náš návrh se věcně dotýká dvou oblastí. Dále náš návrh deleguje pravomoc rozhodnout o poskytnutí finančních prostředků a jejich rozdělení na nejvyšší orgán kraje, krajské zastupitelstvo. Navrhujeme také, aby stanovení procentuálního podílu krajů stanovil pro každé rozpočtové období prováděcí právní předpis. Ten vyplynul z opakovaných žádostí Národní rady osob se zdravotním postižením a v tomto bodu navrhujeme změnu v přiznání příspěvků na péči ve čtvrtém stupni postižení těm osobám, které jsou sice schopny komunikace a jsou v odborné terminologii řečeno osobami orientovanými, ale nezvládají všechny ostatní základní životní funkce. Jsem si vědom, že v této oblasti jsou v posuzování nároků na jednotlivé stupně příspěvků na péči ještě další problémy, které je třeba řešit, a pevně věřím, že se tomuto problému budeme intenzivně věnovat ve výboru pro sociální politiku a že se tím dál bude zabývat i Ministerstvo práce a sociálních věcí. Cílem je, abychom dospěli k systémovému řešení této problematiky a aby žádná ze skupin těchto zdravotně postižených se necítila nějakým způsobem ohrožena. Vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si vás požádat o podporu našich návrhů a děkuji vám za pozornost.
Děkuji za slovo.
Děkuji. A nyní poprosím pana poslance Beznosku. Prosím, máte slovo. Já též děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy? Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr obrany Martin Stropnický.
Komplexně v tomto případě i tady byla shoda, protože je nutný nový zákon. Ale Úsvit bude hlasovat pro. Ostatní diskutující už v podstatě jenom shrnovali nějaké dílčí problémy. Tolik krátké shrnutí naší dosavadní debaty.
Tím pádem má slovo pan předseda Stanjura, připraví se paní poslankyně Havlová.
Nikomu nezakazujeme provozovat ubytovnu, pouze říkáme, pokud chce majitel ubytovny čerpat státní peníze, měl by mít souhlas obce. Odst.
Další do podrobné rozpravy paní poslankyně Havlová, připraví se paní poslankyně Nytrová. Děkuji.
Vládní novela zákona sice tuto problematiku řeší, ale bohužel nedostatečně.
Ještě jednou bych prosil o klid. Prosím, pokračujte.
To je ale nedostatečné. Kontrola musí být stanovena povinně a opakovaně. Pletichaření s ubytovnami je velký nešvar a hrubě se mi nelíbí. Konkrétně v Ostravě-Vítkovicích podporuje byznys s těmito ubytovnami i sociálně demokratický starosta pan Dlabal. Možná proto, že jeho spolustraník, současný zastupitel Moravské Ostravy Jan Krtička, který býval šéfem komise pro bytovou politiku a prodeje majetku a magistrátním zastupitelem, provozuje pro Vítkovice naprosto zničující byznys. Výnosný byznys - levně od radnice koupit, draze pronajmout a výhodně prodat městu zpět, a to vše s podporou starosty. Stát by měl velmi obezřetně nahlížet na kontrolu vyplácení dávek a opakovaně prověřovat žadatele právě z důvodu zamezení jeho zneužívání. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo. Pocházím z regionu, kde jsou, troufnu si říct, desítky tisíc zahradních chat a chalup. A vlastně jiným způsobem začne tunelovat státní rozpočet a začneme tím pomáhat spekulantům.
Zatím posledním vystupujícím v obecné rozpravě je pan poslanec Karel Fiedler.
Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové, ještě jednou. Tenkrát byl zamítnut. Mohli jsme o tom debatovat, mohli jsme o tom diskutovat, mohli jsme dávat pozměňovací návrhy a mohli jsme již dnes být podstatně dál. Čerpám údaje z médií, které byly prezentovány.
Není to jednoduché, nebude to hned, ale je to závazek této vlády, aby v tomto volebním období takový návrh předložila a prosadila, který by pak měl koncepčněji řešit bydlení lidí právě ve standardních formách bydlení, nikoliv na ubytovnách, ale ve skromném, slušném, přiměřeném bydlení.
Pana předsedu Okamuru předběhne s faktickou poznámkou jeho stranický kolega Karel Fiedler, protože faktická poznámka má přednost před řádným vystoupením, byť s přednostním právem. Takže prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Já vám změřím čas.
Děkuji za slovo. Budu opravdu krátce. Ano, pane ministře, vy to máte na billboardech, vy to používáte ve volební kampani, píšete tam: Splněno!
Pane předsedo, máte slovo.
ČSSD lže veřejnosti, protože teď tady všichni sedíme a teprve to projednáváme, tak jak to může být splněno? Ale já jsem viděl i další billboardy a na to bych navázal. Já jsem viděl, že ČSSD řeší exekuce, že je proti exekutorům a lichvě! Nebyl ani jeden! Tak co tady plní? Ano, byly tady dva návrhy ohledně exekutorů, které jsme projednávali. A oni si dávají na billboard něco, co ani nepředložili, a dokonce není ani v jednání. Takže vy zase řešíte krok dvě, a ještě ho tedy neřešíte, řešíte ho jenom na billboardu, protože splněno opravdu není, dokonce není ani předloženo. To je ta podstata, kterou jsem chtěl říci. Tedy váš způsob sociálního bydlení nebo návrh pro občany je zřejmě zahradní domek s nějakou toaletou nebo s nějakým vodovodem nebo studnou - to jsou opravdu otřesné návrhy. Děkuji za pozornost. Já bych rád viděl ty zákony tady na stole. Ani jeden.
Já se rozhlížím, jestli opravdu už můžu hovořit. Měli jsme zde již na plénu dva návrhy, které se tímto zabývaly. Byl to jednak senátní návrh a jednak tady tento návrh vládní. Již zde zaznělo, že zde hrozí nebezpečí vytěsňování některých lidí právě z těch ubytovacích zařízení nebo nebytových prostor, které nesplní hygienické standardy dosud standardního bydlení. Mám to zde u sebe také v podmínkách. A nyní se bavme o některých číslech. Jak se to mohlo stát? Touto problematikou se zabývám již dlouhodobě a zabýváme se jí také na výboru pro sociální politiku, který přijal již v lednu 2014 následující usnesení: Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky:
Ještě chviličku.
- To byl leden.
Já potom zvyšuji hlas a vypadá to, že křičím, ale já nechci křičet, ale ten ruch mě opravdu ruší. Výše dotace kraje stanoví ministerstvo ve výši procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok. Výše procentního podílu kraje je uvedena v příloze k tomuto zákonu. Krajské úřady jsou povinny používat program též pro posouzení žádostí o dotace poskytovatelů a stanovení výše finanční podpory. Kraj předloží ministerstvu do 31. května příslušného rozpočtového roku prostřednictvím počítačového programu podle odstavce 5 průběžný přehled o čerpání dotací a do 31. března následujícího rozpočtového roku konečný přehled o čerpání dotace za příslušný rozpočtový rok. Dále žádám, aby dotace byla účelově členěná na dotaci na služby sociální péče a na dotaci na služby sociální prevence a poradenství. Bylo vyvoláno minulý týden jednání s pracovníky Ministerstva práce a sociálních věcí, kde byla dohoda, že budou respektovat vytvoření nařízení vlády do konce letošního roku na další období a že budou směrná čísla do nařízení vlády dána, aby Asociace krajů si mohla o nich každoročně rozhodovat. Přišel návrh z Ministerstva práce a sociálních věcí, že nařízení vlády -
Já se omlouvám, ale hladina hluku se opět zvedá. Takže omlouvám se, platí to pro všechny, pane premiére.
Přišel návrh z Ministerstva práce a sociálních věcí, že nařízení vlády bude až od roku 2018, což je pro mě naprosto nepřijatelné, a já věřím, že můj pozměňovací návrh najde podporu u vás ve třetím čtení. Já prostě nechápu, co Asociace krajů zastupovaná panem Čermákem sleduje a proč to tak potřebuje. Aby návrh novely fungoval, tak jak byl předložen, že bychom sociální služby změnili na služby sociálně demokratické, protože ve většině krajů vládne právě tato strana? To pak, vážení, musíme vyčlenit ze státního rozpočtu další peníze na výstavbu chudobinců. Musím vás, vážené dámy a pánové, upozornit, že se již rozběhlo dotační řízení a není schválena novela. A já nebudu poslankyní, která k tomu bude mlčet a odsouhlasí vše, co jí ministerstvo předloží, jinak ohrozí sociální služby. Zadání dostali úplně jiné a moji kolegové z jiných politických stran, které se tohoto jednání účastnily, vám to mohou potvrdit. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji paní kolegyni a slovo má paní poslankyně Pecková, připraví se pan poslanec Soukup. Ale no tak, já prosím opravdu levou část sálu, aby nepokřikovala.
Tak ještě jednou dobré odpoledne, dámy a pánové. Naopak novela legalizuje stav, kdy jsou některé kraje diskriminovány na úkor krajů jiných. Proto navrhujeme jednoduché a transparentní kritérium rozdělení finančních prostředků, a to podle počtu obyvatel krajů a hlavního města Prahy. Není pravda, že Praha odsouhlasila dohodu krajů v celém rozsahu. Praha souhlasila, že změna je potřeba a že je na ni připravena bezodkladně. Proti fixaci a výši podílu opakovaně protestovala a příslušný radní opakovaně oslovil jak ministerstvo, tak zástupce jednotlivých krajů, ti ale až na výjimky nereagovali. Chceme jenom zajistit všem občanům rovný přístup k sociálním službám, založený na jasných transparentních kritériích, která budou pravidelně vyhodnocována pro dané rozpočtové období, aby objem finančních prostředků v rámci možností státního rozpočtu pružně reflektoval potřeby občanů daného kraje. V podrobné rozpravě se proto přihlásím k pozměňovacímu návrhu a nyní vám děkuji za pozornost.
Jako klubový garant tisku 257 navrhnu kolegům za ANO hlasovat pro přijetí stěžejních tezí novely. Za nepřijatelný pokládám tedy jakýkoli pozměňovací návrh na odložení přechodu financování sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí na kraje. Mám k tomu silný důvod - tím je vzácná shoda hlavních aktérů přechodu financování nad prováděcí novelou, tedy Ministerstva práce a sociálních věcí, Asociace krajů a Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Na některé paragrafy a odstavce novely jsou pochopitelně odlišné názory, jsou promítány do pozměňovacích návrhů.
A zároveň se porodné, ten nárok, rozšiřuje -
Prosím, páni kolegové a paní kolegyně, kdybyste případné debaty na jiné téma přenesli do předsálí a nechali v klidu paní ministryni přednést úvodní slovo. Prosím, pokračujte.
Děkuji. Jinak bych ještě ráda konstatovala, že výbor pro sociální politiku přijal usnesení, kterým doporučil Poslanecké sněmovně návrh zákona projednat a schválit ve znění tohoto předloženého vládního návrhu.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Nechci se jí dotýkat, ale něčí je, tak ať si ji vyndá.
Děkuji paní zpravodajce. S přednostním právem se přihlásil pan předseda Tomio Okamura, poté už v rozpravě máme jednu přihlášenou do obecné rozpravy.

V systému budou dlouhodobě existovat sociální služby pochybné kvality.

Procesy registrace sociálních služeb, hodnocení jejich kvality a financování jejich poskytování jsou úzce propojené. Principem by tedy měla být úzká a aktivní spolupráce všech zainteresovaných subjektů, a je tedy nepřijatelné, aby tomu tak nebylo.

Já vám děkuji za pozornost.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Prostě nelze takovým způsobem zasahovat do samosprávních pravomocí orgánů krajů, určovat zákonem o sociálních službách, nikoliv zákonem o krajích, který orgán kraje rozhoduje o poskytnutí dotace. Navíc je obecně známo, že zastupitelstvo má právo si vyhradit i další pravomoci v samostatné působnosti mimo pravomocí vyhrazených radě. To jsou nepravdivá tvrzení od někoho, kdo se rozhodl obhajovat neobhajitelné.
Proto si dovolím sdělit, že prostě tyto změny podporovat nebudu. Já to považuji za určité porušení toho, co se dohodlo. Vy si to samozřejmě můžete prohlasovat, ale mějte na paměti to, že podle harmonogramu, který jsme si schválili, měl být jeden týden schůze Poslanecké sněmovny. Budiž, budou dva. Variabilní týdny jsou využitelné pro schůzi Poslanecké sněmovny. V souladu s panem kolegou Komárkem tvrdím, že ostatně soudím, že pravidla by se přece jenom měla dodržovat a dohody též.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se omlouvám. Stahuji tento svůj návrh, tu poslední část, kde jsem navrhl, abychom dnes jednali po 19. a 21. hodině. Je to moje chyba, neuvědomil jsem si v těch souvislostech kontext té včerejší dohody.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Jde o dva body z bloku smluv ve druhém čtení.
Ano. Pan poslanec Fiala.